Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.
Já už jsem o svých pozměňovacích návrzích hovořila v prvním čtení, kde jsem je odůvodnila, takže se pouze formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 911 zanesenému v systému.
Děkuji.
Děkuji. Já to také nebudu prodlužovat. Já se v podrobné rozpravě přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 916, který je v systému, a jinak jsem své zdůvodnění řekla v obecné rozpravě.
Děkuji.
Dítě by mohlo být v dětské skupině pouze od jednoho do čtyř let a pak by až do začátku nástupu do základní školy navštěvovalo mateřskou školu, která je na tento vstup kvalitně připraví. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni a nyní prosím pana poslance Adolfa Beznosku, který je řádně přihlášen do rozpravy.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Kolegyně, kolegové, nebudu to opravdu zdržovat, protože už v prvním čtení jsme si řekli mnohé. Na výboru pro sociální politiku ta debata trvala asi tři hodiny, pokud si dobře pamatuji, tak jenom takové zřetelné stanovisko, jak se na to dívá Občanská demokratická strana. Jednak hledáme legislativní rámec pro něco, co v podstatě u nás již existuje. Je to jenom komplementární nástroj předškolního vzdělávání. Individuální volbu pro děti, které trpí různými specifickými chorobami. Dětské skupiny budou fungovat nekomerčně a výše úhrady za pobyt dítěte nesmí překročit výši zřizovacích a provozních nákladů. Co se týče případného zániku mateřských školek, k tomu uvedu jenom tolik, že tato obava rovněž není namístě. Dětské skupiny opravdu jenom nahrazují. Nedokážu si představit starosty obce, tak jak o tom hovořila Jana Hnyková, kteří by rušili mateřské školky jako standardní prvek předškolního vzdělávání zavedené. Opravdu si myslím, že toto je zcela liché, není to prostě pravda. A poslední taková věc - nikdo to nebude kontrolovat. I tady jsou nastaveny jasné kontrolní mechanismy, které mohou tuto kontrolu provést. Suma sumárum, bavíme se opravdu o jakémsi doplňku předškolního vzdělávání. Nedělejme z toho žádnou zásadní vědu. Jediný pozměňovací návrh, který zazněl na výboru pro sociální politiku, byl zcela oprávněný, byl to návrh pozměňovací paní kolegyně Kovářové, která říkala, že chybí mezi zřizovateli spolky. Nechme rodiče, nechť se svobodně rozhodnou, a ty dětské skupiny si své místo určitě někde najdou. Doporučuji tento zákon, abychom ho pustili dál a na konci schválili.
Děkuji panu poslanci a prosím k řečnickému pultíku paní poslankyni Nohavovou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Bohužel, jak odůvodnění samé, tak i samotné řešení patří k nejhorším možným řešením v péči o předškolní děti. Návrh zákona se odvolává na nedostatek míst v mateřských školách. Ten je v současné době lokální a týká se v podstatě satelitů kolem velkých měst, a to ještě časově ohraničené na maximálně tři roky. Návrh řešen nedostatku míst v mateřských školách předložila již Topolánkova vláda, posléze i Nečasova a současná koalice se k tomuto návrhu rovněž přihlásila. Proč jste přijali návrh zákona bývalých vlád? Vždyť ve svých předvolebních slibech jste žádná z vás koaličních stran nic takového neměla. V programovém prohlášení máte navyšování počtu míst v mateřských školách, ne dětské skupiny. Jdete dokonce i proti návrhu svého ministra školství, který hovoří o návrhu povinného posledního ročníku v mateřské škole. Podle rozpravy nad jednotlivými pozměňovacími návrhy ve výborech vyplynulo, o co skutečně tvůrcům zákona jde. Je to zpoplatnění této služby a vpuštění byznysu. Přestože je zákon označován jako nekomerční, ve skutečnosti tento statut nemá, protože se vyhýbá označení této služby jako výhradně neziskové. Ohrožení mateřských škol je evidentní. Ano, není to problém dneška, ale zaděláváme tím problém do budoucna. Za několik let budeme řešit problém přebytku kapacit mateřských škol versus hlídací zpoplatněná služba, dětská skupina.
Do týdne, do dvou týdnů je finanční kontrola tady v tom deníku. Každý si z toho udělejte svůj vlastní závěr o tom, jak se zneužívá státní moc novou mocí v této zemi.
Máte slovo, pane vicepremiére.
Já nechápu, proč pan Stanjura lže. Takže myslím, že to všichni slyšeli, že jsem neřekl, že vlastně nemají práci. Je zajímavé, že pan Kalousek to věděl dřív, že tam je ta kontrola. Já jsem se to dozvěděl následně. Taková náhodička. Samozřejmě na DPH chodí kontrola často. Zkuste být exaktní. Ani to nemám v kompetenci. Já jsem se vyjádřil na tiskové konferenci, že bude zajímavé vidět, jak pan - tzv. investor to zvládne. To je všechno.
V tento moment neregistruji žádnou faktickou poznámku, přihlášení, takže přihlášeného s přednostním právem mám pana poslance Kalouska. Máte slovo, pane poslanče.
Já sice mohu souhlasit pouze s tím, co jste říkal u problematiky nároků, že tomu nerozumíte. Dovolím si uvést jenom dva příklady, které se týkaly přímo útoků na mě. Ta se vůbec netýkala krajských rozpočtů. Vám doporučím, abyste panu ministrovi nevěřili. Panu ministrovi doporučím, aby si nechal vysvětlit, co to je RUD, čeho se týká, jakými mechanismy jsou financovány obce a jakými mechanismy jsou financovány kraje. Samozřejmě prognózovali jsme pro období politické změny a bylo zřejmé, že bude mít svůj legitimní mandát vláda, která šetření neměla v programu. Ale zvyšování strukturálního deficitu jsme logicky museli předpokládat. Což byla velká naděje pro nás, kteří vyrovnané rozpočty máme jako velkou makroekonomickou prioritu. Není možné obojí. To potom je stejný nesmysl jako ten RUD, který jsme slyšeli. To prostě nedává logiku. A já apeluji na vaši inteligenci, abyste souhlasili alespoň s tímto rozporem. Jestliže my jsme nešetřili, a přesto jsme snižovali strukturální deficity, tak jak vy můžete říkat, že budete šetřit, když ty strukturální deficity budete zvyšovat? To je, promiňte, totéž, jako kdyby vám vaše manželka řekla: "Ušetřila jsem, neboť jsem koupila levnější houbičky na nádobí. Tento primitivní příklad mi připomíná vaši rétoriku. Situaci pokládáme za vážnou, neboť se domníváme, že velké společenské i politické náklady, které byly vynaloženy na stabilizaci veřejných rozpočtů, by neměly být vyhozeny z okna. A vrátím se k tomu, co řekl pan poslanec Pilný, a já s tím souhlasím, že země potřebuje nějakou svoji vizi, nějakou svoji strategii. Dobrá, respektujeme, že politické dohody na rok 2015 o rozpočtu jsou v takové situaci a v takové fázi, že zvýšíte strukturální deficit oproti strukturálnímu deficitu Fischerovy vlády.
Každý se o sociální služby zajímá, až když je potřebuje. V tu chvíli ho zajímá kvalita a dostupnost, ale už se nikdo neptá, jak jsou ohodnoceni tito pracovníci, kteří se starají o staré a nemocné lidi a zdravotně postižené. Věřte, nevíme, kdy budeme sociální služby potřebovat, protože zůstaneme závislí na druhé osobě. Chápu, že čísla a informace o platech v sociálních službách nebudou zajímat širokou veřejnost. O to více bychom se měli této problematice věnovat my, jelikož tento segment služeb je v našem životě významný a nezastupitelný. Nelze se ohánět, že ve státním rozpočtu nejsou dostatečné prostředky na platy, ale je potřeba s nimi řádně hospodařit. Ačkoliv naše společnost stárne, byla v posledních letech sociální péče výrazně zanedbávána a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu. Doufám, že nová vláda bude lépe hospodařit a že najde finanční prostředky na navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách. Já vám za ně za všechny moc děkuji a vám za pozornost.
Já bych chtěl z tohoto místa požádat předsedu vlády, aby se také vláda jako celek zabývala stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože, pane premiére, přece není možné, aby se ve stanovisku opakovaně objevovaly stejné nedostatky a vláda s tím nic nedělala! Ministerstva odevzdávají neúplné materiály a my jim to tady ve Sněmovně odkýváme. Zkuste se na tu tabulku podívat, členové vlády, aby příští závěrečný účet byl alespoň formálně v pořádku, a vy ostatní, abyste měli inspiraci, na co si příště dát pozor.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Laudát.
K paní poslankyni Hnykové. Já si myslím, že je celkem jednoznačná odpovědnost za letošní státní rozpočet. Předpokládám, že jestliže nastupujete do firmy, tak asi máte mít kvalifikační předpoklady. O to víc by to mělo platit, pokud někdo nastupuje jako ministr nebo poslanec, tak předtím by měl číst nejenom Lidové noviny, Právo a další plátky, ale měl by se také trošku připravit, jinak je vrcholně nezodpovědný. Nikdo jiný. A krátkost času neomlouvá, tam jistý prostor přeci byl pro změny a úpravy. Pokud ten obor umíte, tak alespoň rychlé změny, okamžité změny se tady daly na místě udělat. Já jsem spíš chtěl zareagovat na pana předsedu rozpočtového výboru. Takže ještě jednou, protože sociální demokraté to tady hrají roky, roky, a samozřejmě tisíckrát opakovaná lež nebo manipulace se stává pravdou. Tudíž nelze srovnávat deficity. Vy nám vyčítáte na jedné straně, nebo Nečasově vládě, zadlužování, na druhé straně, že nešly investice. Tak bych se znova zeptal - a vy jste nám tady neporadili, kde jsme na to měli vzít. A nejsem si jist, že by se podařilo udržet sociální smír v této zemi. Myslím, že by bylo velice užitečné si připomenout, že časem, nebo teď vám to říkám, že časem se projeví, jak fatální chyba bylo zrušení například sKarty.
Prosím, pánové, abychom byli kolegiální k našim kolegům. Ano, registruji váš návrh a budeme o něm hlasovat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Já se omlouvám, nemusím dostat odpověď, ale mohu se zeptat na smysl toho posledního hlasování, které zrovna skončilo?
Pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Já tomu fakt nerozumím. Že to se počítá od okamžiku, kdy je distribuován tisk? Už je mi to jasné.
Pane poslanče, nicméně tuto zprávu dostanete, kterou požadujete. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Takže já si vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, dovoluji požádat o propuštění tohoto vládního návrhu do druhého čtení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že paní předkladatelka, paní ministryně Marksová sdělila už to nejdůležitější k tomuto vládnímu návrhu. Já tento návrh chápu jako technickou novelu, která reaguje na nové skutečnosti, protože s ohledem na nutnost uchování dokumentů, na kterých je veřejný zájem, a s ohledem na nutnost naplňování ústavního práva podle článku 30 Listiny základních práv a svobod doporučuji propustit návrh do druhého čtení a zároveň doporučuji přikázat tento návrh do výboru pro sociální politiku.
Já samozřejmě jdu s podporou této předlohy. Je to ochrana občanů zejména tam, kde zanikají firmy, a fluktuace těch firem je velká. Chci ale upozornit, že to nebude zadarmo.
Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.
Proč to není v rozpočtu? Největší supertunel plánovaný - ekologická zakázka. Když jsem přišel na ministerstvo, tak jsem se ptal: 140 miliard na ekologii? No ale když jsou 4 miliardy ročně na rozdělení, jak to děláte? Teď byl za mnou majitel Sokolovské uhelné. Jako já sám se na to dívám, jak to vlastně děláme. Příští rok také 100 miliard. To znamená, i když bude deficit 200, tak zadlužení zůstane stejné. Proč to centrálně nikdo neřeší? S panem doktorem Kučerou a Veseckou? A další smlouvy. A to teď rozkrýváme. A občané této země uvidí, jak se tady hospodařilo. To není žádná póza, ty audity. To je absurdní. To, co tady povídají pan Laudát a pan Kalousek, je skutečně úsměvné. Stačí si dohledat to, co oni prognózovali. A hlavně to, v jakém stavu nám předcházející vlády zanechaly tuto zemi. A pro mě je to skutečně začátek. A nevím, kdo od nás může očekávat za pět měsíců něco konkrétnějšího, než jsme zatím udělali.
Děkuji, pane vicepremiére. Mám zde čtyři faktické poznámky a pak s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Kalousek.
Chtěl jsem jenom pár ekonomických dat, ale po tomhle projevu přece jenom aspoň jedna věta. To jméno jistě znáte.
Děkuji vám, pane poslanče, i za dodržení času. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera.
Já bych též velice krátce zareagoval na projev pana ministra Babiše a navázal bych i na citaci, kterou tady přednesl můj kolega Beznoska.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát.
Nechápu, proč se soudí na Slovensku. Já se nestarám o jeho kšefty. Nestarám se o to, jak stavěl do haptáku expremiéra, který se dneska dal na cestu k Bohu. Nestarám se o to, jestli se kamarádil nebo nekamarádil s Rittigem. Je to jeho věc. To, co tam předváděl, byl festival trapnosti. A nebyla to moje slova, která tam řekl předseda Ústavního soudu. Já vám něco řeknu, vážení.
V řadě resortů se to již nyní projevilo, například ve zdravotnictví. Pokles veřejných investic je klíčovým problémem hospodaření veřejných rozpočtů v posledních letech. Ke snižování výdajů na investice totiž v roce 2013 nedošlo poprvé, nebylo to prvním rokem. Také v roce 2012 se výdaje na investice snížily. A ve snižování těchto výdajů lze spatřovat poměrně vážné nebezpečí i pro letošní a příští rok, především proto, že restrikce investic se promítá hlavně do zahajování a přípravy nových staveb. Zcela konkrétním výsledkem uvedeného vývoje je pak i perspektiva pro letošní rok, kdy se nepočítá s tím, že by byly předány do užívání nové úseky dálnic ani rekonstruovaných železničních tratí. Prorůstová opatření směřující do investic tak musí jít i na pomoc našemu stavebnictví, které se nachází ne zrovna v radostné situaci. Jeho kapacity ve srovnání s rokem 2008 klesly o třetinu a muselo z něj odejít 50 tis. lidí mimo obor. Dosažení úspor - a já prosím dávám to slovo úspor do uvozovek - v loňském roce právě v oblasti investic ve Státním fondu dopravní infrastruktury je nutno považovat za krok, který ekonomiku oslabuje, ekonomiku oslabil. Za nízkým čerpáním těchto investic je pak i skutečnost, to je třeba si upřímně říci, že se protahují výběrová řízení na nové stavby a to dále zpomaluje plynulost výstavby dopravní infrastruktury. Investic jako faktoru podporujícího hospodářský růst. Samozřejmě jde tedy i o to zapracovat již do rozpočtu na příští rok nějaké nosné a hlavně realizovatelné projekty. Tímto projektem by mohla být kromě podpory investic do rozvoje dopravní infrastruktury také podpora výstavby sociálních bytů. Chtěl jsem tedy ve stručnosti zdůraznit, že nápravu stavu, který zde zanechaly předchozí vlády, nám umožní pouze ekonomický růst. A klíčovým nástrojem této politiky se musí stát státní rozpočet, který musí obsahovat výrazná prorůstová opatření.
Děkuji, pane poslanče. Další přihlášenou je paní poslankyně Hnyková, připraví se pan poslanec Koníček. A ještě jestli paní poslankyně dovolíte, rychle bych přečetl další omluvy. Tak to jsou omluvy a prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuju, vážený pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, přeju vám hezké dopoledne. Nemohu ovšem k některým věcem mlčet, které tu zazněly a úzce souvisí s tímto rozpočtem. Asi jste to slyšeli ve svých příslušných výborech také. Současná vláda říká: My jsme nastoupili dlouho. A ti, co ho navrhli a v průběhu času zodpovídali, tu také nejsou. A odpovědnost? Ta je opravdu imaginární. Po svém úvodu se vrátím k rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a zaměřím se na kapitolu Čerpání dávek v hmotné nouzi. Již to tu zaznělo.